Tak to vyřešte v Senátu a máte to vyřešeno za 30 dnů. A neohýbejte zákon, neohýbejte jednací řád, protože to mi opravdu nepřipustíme.
Pan předseda, nebo zastupující předseda Laudát.
Skutečně nevršte precedenty. Něco jste zkusil ráno, něco zkoušíte teď. Opravdu vyrábíte nebezpečnou situaci do budoucna. V minulosti si tady nikdo nedovolil, aby tímto způsobem bylo zacházeno s vystoupeními poslanců. Chápu, že je třetí čtení. Na druhé straně, kdy vlastně se tedy může poslanec vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v podrobné rozpravě ve třetím čtení? Já vím, že je to příprava na poslední bod dnešního jednání, ale skutečně já zásadně protestuji, aby tímto způsobem bylo ořezáváno právo vystupujících, a žádám, aby bylo znova umožněno všem, kteří tady měli připravené příspěvky k tomu, vystoupit. Tak nevím, proč to tady děláte a tento klacek... Já si nedokážu představit, když jste tady četli libanonské pohádky, přesto jsme vám to právo dali. Uvědomte si, že skutečně to, co tady řekl pan předseda Kováčik - ten klacek má dva konce.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy. Pane Stanjuro, vy víte, že duch toho jednacího řádu vylučuje skutečně dlouhé řeči ve třetím čtení. On neomezuje demokracii. My jsme měli dvě čtení, kde jsme se mohli vyjádřit úplně klidně ke všemu. Naše Sněmovna má jedny z nejdemokratičtějších pravidel pro diskusi. Umožňuje prakticky neomezenou diskusi.
Vážený pane předsedající a vaším prostřednictvím i pane kolego Komárku, to prosím není pravda. To omezení je tam jenom proto, aby bylo jasné, že ve třetím čtení nelze navrhnout žádné další pozměňovací návrhy. Přesto ve třetím čtení se tady vždycky rozprava konávala. Opravdu úplný nesmysl! A protestuji proti tomu, aby pan předsedající říkal, že toto je zavedená praxe. Já nevím, jestli je rozumné kvůli tomu ohrozit zákon o odpadech, protože nepochybně ta stížnost k Ústavnímu soudu půjde, to vám garantuji, že půjde. Ústavní soud České republiky je velmi citlivý na to, aby se odebírala slova, aby se omezovala rozprava. Buďte vy také velmi opatrní, nejde teď o služební zákon, jde o to, že si ohrozíte ty předchozí tisky, ve kterých žádný spor není. A jenom díky tomu, že se pokoušíte uplatnit nějaký nestandardní výklad, tak vám budou posléze Ústavním soudem zrušeny.
Já vím, že vás nedonutím, abyste mi odpověděl, když nebudete chtít. A kde k němu budeme debatovat? Vám se to nelíbí, vy chcete být velmi rychlí, omezujete debatu a používáte špatné argumenty. Tak z toho pak uděláme festival faktických. Protože nevěřím tomu, že byste měl odvahu i v těch faktických připomínkách tohle uplatňovat. Takže já vás ještě jednou prosím, zkuste na ty dvě otázky, které jsem položil ve svém prvním vystoupení, ve své první faktické připomínce, zkuste mi na ně odpovědět. Odkud berete tento výklad.
Za druhé jsem nijak neomezil vystoupení s přednostním právem a to bych si ani nedovolil a ani nijak nebudu omezovat faktické poznámky. To je z mé strany. Ještě jednou?
Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já tedy jsem nováček ve Sněmovně. On to tady pan kolega Stanjura už prakticky řekl. Takže my se tady můžeme fakticky upoznámkovat a vlastně se nikam ta Sněmovna nepohne.
Tak ten má nyní prostor a potom pan poslanec Laudát.
Skoro se mi nechce věřit, pane předsedo, že takhle interpretujete zákon, ale budiž. Tak já na mikrofon chci poradit všem svým kolegům, kteří chtějí mluvit ve třetím čtení, aby postupovali podle tohoto návodu, a pak si pan předseda nemůže dovolit v logice jeho věci vám odebrat slovo. První větou řekněte "navrhuji vrátit zákon do druhého čtení", a pak to hodinu odůvodňujte.
Já jsem nikomu slovo neodebral, pouze jsem upozorňoval, a to opakovaně, na příslušné ustanovení jednacího řádu.
Já bych rád panu místopředsedovi Filipovi jenom korigoval to, co tady řekl, když mluvil o tom, že tady někdo zavedl nešvar námitek, ke kterému se pak vyjadřoval Ústavní soud. Zatímco námitka, tam skutečně posuzuji pouze to, jestli to můžeme pokládat za bezprostřední. A to se v podstatě odehrálo. Já vám mohu říci, že po všech těch zkušenostech, které mám se Sněmovnou, bych se pod neústavní postup nepodepsal a nepodpořil bych ho.
Ale to jednací řád neumožňuje. Já děkuji panu ministrovi, že to tady řekl naprosto jasně.
Já jsem to nijak nenapadal. My protestujeme z precedentních důvodů, protože to se může kdykoli opakovat. Proč neumožní svému poslanci vznést námitku? Kdyby to bylo to poslední a pak se nějak rychle ukončil bod, tak to ještě chápu, ale bylo to předposlední hlasování, pak bylo dostatek času. A já řeknu panu ministru financí, jak se dostali poslanci hnutí ANO do té přestřelky. Ale nevedeme debatu o meritu věci, o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, jestli to způsobí 14miliardový výpadek, nebo přísun plus, jak tvrdí pan poslanec Urban - a říkám, ne opoziční, ale vládní. Tohle je ovšem vymyšlený příběh.
Podle mě by bylo normální, kdyby všichni hlasovali proti tomu. Všichni. Není to pro lidi, je to pro firmy a je to proti lidem, protože je to proti rozpočtu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale my jsme nehlasovali, dokonce jsme hlasovali proti zákonu jako celku.
K tomuto senátnímu návrhu bylo v rámci druhého čtení připojeno několik pozměňovacích návrhů. Dovolím si upozornit, že pozměňovací návrh je ve stejném smyslu, jaký byl záměr Senátu, a chce především snížit krádeže kovů, a tím i související neustále vzrůstající kriminalitu. Je to pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Totožné znění tohoto pozměňovacího návrhu je obsaženo i v rámci rozsáhlejšího pozměňovacího návrhu pod písmenem A výboru pro životní prostředí, a to jen jako jeho část. Tento pozměňovací návrh dává možnost aktivnímu zapojení obcí do povolovacího procesu k provozování sběren. Podstatou pozměňovacího návrhu je, aby obce mohly obecně závaznou vyhláškou regulovat na svém území rozmístění a množství sběren a také jejich provozní dobu. V každém případě neúčinnost dosavadních zákazů a omezení, které s ohledem na poměrně vysokou výkupní cenu železa a barevných kovů nedokázaly zabránit kriminalitě, která spočívá zejména v krádeži kovových předmětů, vyvolává potřebu změny současné právní úpravy. To je z mé strany všechno.
Děkuji, pane předsedající. Během rozpravy tedy ještě byl podán návrh pana kolegy Kučery na vrácení do druhého čtení. To je můj návrh procedury a liší se tedy od pana kolegy Stanjury, který tam navrhoval předřadit pana kolegu Zahradníka, ten jeho návrh.
Prosím tedy pana předsedu Stanjuru, předpokládám s alternativním návrhem procedury.
Určitě.
Zeptám se pana zpravodaje, zda akceptuje tento návrh.
To znamená jako první pana kolegu Kučeru, jako druhý by se hlasoval pan kolega Zahradník, legislativně technické poznámky. A jako poslední by se hlasovalo o zákonu jako celku.
Vám legislativec šeptá do ucha, že jeden z těch šesti se má hlasovat zvlášť. A dělíte návrh konkrétního poslance, který ho podal v balíku. A my nevíme proč. Je to velmi nezvyklé, takhle vytáhnout jeden bod a prosazovat na sílu zvlášť. To nevím, to jsem nestačil zkontrolovat. Ale nechápu, proč z návrhu našeho poslance vytahujete jeden bod na hlasování zvlášť. Zkuste nám to tedy vysvětlit, proč to vůbec děláte. Možná máte pocit, že zdržuji, ale já mám pocit, že to nejsem já. Já jsem se ptal, proč se hlasuje zvlášť návrh mého poslance, a vy mi odpovíte: Protože ve výboru pro životní prostředí se to taky hlasuje zvlášť. Ale chci pro všechny, do všech příštích třetích čtení, abyste věděli, jak se dělá procedura. To si musíte podat svoje návrhy, ty si kouskujte, jak chcete, a nekouskujte náš návrh. Když nám ho rozkouskujete, máte na to samozřejmě právo, máte většinu. Jenom upozorňuji, že to je úplně nesystémové. Ale takhle jste to říkal. Jinak všechny body pana poslance Zahradníka se týkají původního senátního návrhu.
Ta procedura byla domluvena nebo projednána s legislativou tak, jak je to logické. A jestli se to prostě nezdá, tak je to názor, můžeme tady o tom hlasovat.
Jsme v situaci, kterou opravdu můžeme rozhodnout pouze hlasováním. To zpravodaj učinil a pan poslanec Stanjura podává protinávrh. Návrh nebyl přijat. Jakkoli z logiky věci by asi vyplývalo, že tedy budeme postupovat podle návrhu pana zpravodaje, já přesto nechám hlasovat i o jeho návrhu, že tedy Sněmovna bude postupovat podle návrhu zpravodaje tohoto tisku. Tento návrh byl přijat. Tak, a já tedy prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a provedl nás hlasováním. Takže obě negativní stanoviska. Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
No promiňte. Já se můžu teď sebrat a začít zpochybňovat zákon o odpadech. Umožníte mi nové hlasování? Nebo bude otevřeno znovu hlasování, nebo nebude? Opravdu, nedělejte to. Tak ať vám to ze Senátu vrátí. Já si tady připadám jako Neználek v říši divů. My jsme skutečně chtěli, abyste šli k jednacímu stolu. Já bych nepoužil slova blokovat nebo obstrukce, co je v médiích. To, co tady dneska předvádíte, je naprosto neskutečné. Je nebezpečný a otočí se i proti vám do budoucna.
Já postupuji striktně podle jednacího řádu a podle schválených usnesení. Chtěl bych vás upozornit, že nemohu dát přestávku klubu ODS, protože stále platí usnesení Poslanecké sněmovny ze 13. schůze 8. června z roku 1999, které říká: "Vyhoví-li Poslanecká sněmovna námitce proti hlasování," což jsme učinili, "musí se hlasování opakovat. Proto nemohu vyhlásit v okamžiku, kdy byla přijata námitka proti hlasování, přestávku pro poradu klubu ODS. To prostě nelze.
V roce 1999, a potom vzniklo toto usnesení, které citoval pan předseda Sněmovny, jsem obhajoval jednání před Ústavním soudem. Jednání Poslanecké sněmovny, které proběhlo po těch námitkách. A my jsme se stali předmětem těžkého konfliktu s Ústavním soudem. To se několikrát opakovalo. Takže v tomto ohledu nejde o nový precedent. Prosím vás všechny, pány kolegy, paní kolegyně, aby zvažovali, jak tento institut používat. Já nejsem přesvědčen o tom, že to, co se teď odehrává, svědčí o jiné úrovni Poslanecké sněmovny, než měla v minulosti. Mám vážnou obavu, že tato koalice pokračuje v praktikách koalicí předešlých, jen nemá paní Nagyovou.
Ty manýry jsem zaznamenával spíše z médií. Dobře, opravdu jsem se spletl, tedy pardon, opravdu mi nefungovalo zařízení. Neznám ty důvody. Já jsem tyto důvody nikdy neměl. A je to prostě chyba, která se zřejmě na vaší straně stala tím, že jste se nedomluvili. Ale to je totální nabourání demokratických principů této republiky. To přece nemůže vaše svědomí vůbec dopustit! Dobře, může se to vrátit zpátky do Poslanecké sněmovny. My jsme zásadně proti.
Pokud ne, tak se hlásil pan ministr financí a potom pan ministr zahraničních věcí.
Nerozumím, o čem tady mluvil pan Okamura.
Tak prosím nechte lidi, aby řekli své názory, protože to bude obrovský precedens.
Ano. To jsem neučinil. Prosím, abyste nepoužívali obvinění, která nejsou pravdivá. To je moje pravomoc. A nikomu jsem slovo neodebral. S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, potom pan poslanec Kučera.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A úmyslně tady říkám, že nebudu navrhovat žádné usnesení. Je na vašem zvážení, zdali mi odeberete slovo. Děkuju za upozornění, pane předsedající. V tom případě bych chtěl říct několik konkrétních věcí. Co to vlastně je? Děkuji za pozornost.
Já bych se z principu k podobnému návrhu dostal. Já bych chtěl opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii nejsou pravdivé. Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začne nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za něj lobbuje také teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů. Opravdu to chceme? Aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na zákaz skládkování využitelných, tedy spalitelných odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, tzv. RIA? Jsem přesvědčen, že to byl záměr. Je komické, že to asi nevadí ani ministru Babišovi, který údajně hledá každou korunu. Je evidentní, že bude nutné investovat do nákladných technologií a tyto náklady někdo zaplatí. Ví někdo tady v jednacím sále, kolik to vše bude stát? Pro tohle zvedne ruku opravdu jenom dobrodruh, lobbista nebo člověk, který bez přemýšlení hlasuje pro koaliční zákony. Nebo možná ten, kdo má zájem na tom, aby Agrofert a pan Babiš začal stavět spalovny, jak už se ostatně proslýchá. Dobrá senátní novela byla doslova zaneřáděna pozměňovacími návrhy. Klub TOP 09 a Starostové podporuje senátní novelu. Klub TOP 09 a Starostové pozměňovací návrhy, které jdou proti našim občanům, našim obcím a nad rámec evropské směrnice, nepodpoří. Pevně věřím, že se tak rozhodnou i další poslanecké kluby. Takto zásadní změny musí být součástí komplexní novely zákona o odpadech, kterou má Ministerstvo životního prostředí připravenu na podzim tohoto roku.
Děkuji, pane poslanče. Pan předseda Stanjura s řádnou přihláškou.
Děkuji.
Pan kolega Šincl uplatnil námitku proti dvěma hlasováním. Já si vyprošuji poznámky o tom, že něco manipuluji. Pokud máte námitku proti tomu, jak řídím schůzi, nechejte mě odvolat. Já postupuji striktně podle jednacího řádu.
Přesto se pokoušíte o tu manipulaci, protože nechcete otevřít rozpravu. To znamená, že jsme vlastně o žádném návrhu ještě nehlasovali. Takže jsme před hlasováním - a představte si kterýkoliv jiný bod, jsme před hlasováním, v tom okamžiku vystoupí ministr a logicky otevírá rozpravu. A vy striktně, striktně, striktně tvrdíte, že rozprava není. Nemáte pravdu.